Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, přiznám se, že mi tady trochu schází ten, který vlastně inicioval celý tento bod a toto projednávání, a to je místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Očekával bych, že v případě, že se věnujeme jeho výrokům, že tady skutečně bude. Dámy a pánové, Vojtěch Filip tam nehovořil jako soukromá osoba. Žijeme ve svobodné demokratické společnosti, což ale neznamená, že by mělo mít zelenou překrucování historie nebo že by měly dostat zelenou různě ideologicky zabarvené výklady české a československé moderní historie. Před necelými dvěma lety jsme si připomínali vznik Československa. K tomu si nemusíme dávat hodiny moderní československé historie. Je potřeba také zdůraznit roli nejenom legií na půdě Ruska, ale i dalších našich československých vojáků v zahraničí, ať už to byli ti, kteří bojovali ve Francii, Itálii a na dalších místech. Skutečně vojenské úspěchy československých legionářů vzbuzovaly obrovský respekt a staly se pokračováním slavných vojenských úspěchů našeho národa. Není možné, abychom tady prováděli různá nesmyslná srovnání. Je potřeba odmítnout útoky na demokraticky zvolené komunální politiky. Jsem přesvědčen o tom, že bychom neměli tyto nestoudné výroky vrcholného představitele Poslanecké sněmovny přejít mlčením nebo nějakou tichou tolerancí. Pokud bychom tyto výroky tolerovali, tak si zahráváme s tím, že se něco podobného skutečně stane normou. A to je i pro mě osobně naprosto nepřijatelné.
Nejdřív jsou faktické, pak bude přednostní právo.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem bedlivě poslouchal, úplně jsem ježil uši. Tím bičem je seškrtat stávající zákon, redefinovat ty věci a přinutit lidi, kteří pracovat mohou, aby pracovali, a podpořit ty, co pracovat nemohou. O nic jinýho tady nejde! O nic jinýho tady nejde! Protože my jsme jim za 30 let vytvořili škálu dávek. A byl jsem spoluodpovědný tady za to, proto jsem hledal nová východiska. Čili teď máme příležitost posunout tento zákon do druhého čtení a vyřešit ty základní věci. Já chci, aby byl Děčín a Ústecký kraj stejně krásný jako je Středočeský, ale zatím je to odpadkový koš díky takovýmto zákonům a paskvilům, které se tady za 30 let nahromadily.
Musím reagovat na slova kolegyně Richterové, a to na dobří a špatní úředníci. V tom kontextu to mohlo vypadat, že za současný nevyhovující stav můžou právě ti špatní úředníci. Ale to přece není pravda. Většinou je to vysoce kvalifikovaný člověk, má ideály a chce změnit svět. A zkuste se s ním pobavit za dva roky.
Jenom prosím v rychlosti, aby to kolegové piráti pochopili, protože jsem tady zaslechl: máme nástroje, jenom je neumíme používat. My máme asi takové nástroje, které bych mohl přirovnat možná k pirátské lodi s protrhanou plachtou. No a my té lodi prostě chceme dát plachtu novou.
Mám tady tyto čtyři faktické.
Děkuji za slovo, pane předsedající. A je skutečně potřeba se na to soustředit. To je také faktor, který pak daňoví poplatníci zaplatí. A nemůžeme zavírat oči před tím, že ty návaznosti tam budou. Snažím se jim také pomoct, ale nechci, abychom ten problém zjednodušovali tímto způsobem. Paní kolegyně Fialová hovořila o tom, že nikdo neřeší ty lidi těsně nad hranicí.
Nyní přečtu omluvu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Takže bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího za vystoupení oběma dámám poděkovat. Za mě sociální činnost má vždycky dvě fáze. Pořád je to takové to trochu cimrmanovské.
To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Hlásí se ještě někdo z místa do rozpravy? Rozpravu končím. To byla tedy všeobecná rozprava. Otevírám podrobnou rozpravu. Prosím, máte slovo.
Děkuji, dámy a pánové, ještě jednou za konstruktivní diskusi a ještě jednou patří vám všem poděkování za to, že jste tento bod na dnešní pořad jednání zařadili. Já opravdu považuji za důležité, abychom toto usnesení přijali v co nejkratší době. Co se týče usnesení, je tady kompromisní dohoda o některých bodech usnesení, nicméně pan kolega Žáček ještě v rámci rozpravy k tomuto bodu navrhuje doplnit usnesení o dva následující body. Dovolte mi, prosím, abych navrhl hlasování po bodech daného usnesení, a dovolte mi, prosím, abych vám ještě jednou všech šest bodů usnesení pro přehlednost přečetl. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky A nyní následují dva body, které navrhuje pan kolega Žáček. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V bodě číslo II se také nelišíme.
Nehlásí. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Posléze budeme pokračovat v dalších bodech hlasování.
Mně ten návrh připadá dobrý. Má někdo nějaký jiný návrh? V tomto případě nemusíme, podle mého názoru, schvalovat proceduru. Je zde návrh, abychom přesto schválili proceduru, tak jak byla navržena. Tím nic nepokazíme. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Přihlášeno 158 poslanců, pro 140, proti nikdo. Žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Budeme hlasovat o prvním bodu navrženého usnesení.
Tušil jsem, že zájem bude. Děkuji. Bod číslo I. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se distancuje od rozhovoru místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa v médiu ministerstva obrany Ruské federace Krasnaja zvezda.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Kdo je proti?
Bod číslo IV zní následujícím způsobem: Poslanecká sněmovna prohlašuje, že českoslovenští legionáři a jejich hrdinství a odhodlání na všech frontách první světové války se těší naší úctě, protože se zásadním způsobem zasloužili o vznik samostatného, svobodného a demokratického Československa.
Návrh byl přijat. Pátý bod.
Děkuji.
Děkuji za pozornost.
Nyní je řádně přihlášen pan poslanec Jan Bauer.
V únoru, když jsme o tom hovořili, byl deficit státního rozpočtu 40 mld. korun. Proč o tom hovořím? Z toho důvodu si myslím, že nás nemine, abychom se k těm nepříjemným tématům opětovně vrátili. Ostatně i Občanská demokratická strana přišla se svým návrhem, abychom se podívali na úspory v rámci zneužívání sociálních dávek.
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
To znamená, že ten systém je jednoduchý. Z tohoto důvodu si myslím, že máme jasno. My jsme připravovali vládní návrh na revizi tzv. sociálních dávek, nicméně já jsem dnes ráno měla tiskovou konferenci, kde jsem zmiňovala čísla aktuální nezaměstnanosti za měsíc květen. A já si myslím, že to by mělo být v tuto chvíli skutečně naší prioritou, abychom ekonomiku vrátili zpátky na koleje, abychom ty ekonomické škody odvrátili. To znamená, aby lidé nepřicházeli o práci, aby ekonomika se nepropadla do krize, a to bude tím hlavním posláním. Nicméně na těch návrzích, bylo to tady už také řečeno několika předřečníky, dále pracujeme, žádný z těch návrhů není pozastaven: důchodová reforma, revize dávek, novela zákona o sociálních službách. Vše běží a pevně doufám, že v příštích týdnech tyto návrhy představíme.
Nyní vystoupí pan poslanec Radek Rozvoral.
Zároveň tím umožníme, aby se stát v rámci vyplácení sociálních dávek choval jako řádný hospodář, neboť konkrétní sociální dávka by měla mít i konkrétního příjemce, který splňuje stanovená kritéria pro její přiznání. Cílem je nastavit znovu systém sociálních dávek tak, aby podporoval jen ty, kteří pomoc opravdu potřebují, a zarazilo se zneužívání sociálních dávek fyzicky zdravými jedinci schopnými práce. Rozjelo se totiž speciálně v některých regionech v podstatě systémové zneužívání sociálních dávek. Štědrá podpora státu vede k tomu, že lidé, kterým se pracovat nechce, jsou napřed na nemocenské, krátkodobé nebo dlouhodobé. To jim umožňuje vyhýbat se zaměstnání nabízenému úřadem práce. Přitom třeba děti do školy ani neposílají, nedávají jim peníze na obědy, ale sami si cigarety a alkohol rádi koupí. Například někteří důchodci mají často děsivě nízké důchody, pod deset tisíc měsíčně, a ti už nemají možnost si přivydělat, protože je trápí třeba složité a vleklé zdravotní problémy.
Pokud ji vymýšlíme tak, že chceme postihnout co nejvíc těch, co ji zneužívají, často se s tím svezou ti, co ji potřebují. Obě dvě cesty jsou možné. Já vždycky budu podporovat tu cestu, abychom pomáhali všem, co to potřebují, a jsem si vědom, že budu frustrován z toho, že je zneužívána.
Prosím, máte dvě minuty.
Pan poslanec Foldyna si povzdychl, že by si také přál, aby děčínský region byl tak krásný jako Středočeský kraj. Já bych, vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu poslanci vzkázal, ať nezávidí. Víte, všude je něco. My zase máme ve Středočeském kraji Jermanovou Pokornou, člověk si nevybere.
A nyní pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou, poté paní poslankyně Kalátová. Prosím, máte slovo.
Já už dlouho mluvit nebudu. Pokud chceme změnit daný stav, tak musíme změnit nastavení podmínek jenom z jednoho prostého důvodu. A to nezměníte tím, že mu řeknete: pojď na vysokou školu. Nezměníte. A věřte tomu a zamyslete se i nad tím, jak to je třeba v rodinách, které jsou bohaté. Většinou moc ne, protože prostě se mají dobře.
Paní poslankyně Richterová s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Holík.
Opravdu velice, velice stručně. Jsme všemi deseti pro maximální podporu obcí, aby dostaly co nejvíce možností podle svého uvážení podpořit všechny svoje občany. Jsme si dobře vědomi toho, že ti lidé ze skupiny druhých nejchudších, lidé, kteří se snaží pracovat, snaží se nějak udržet samostatní, to mají právě na Ústecku a Karlovarsku neskutečně těžké a že ten pocit nespravedlnosti, který zažívají, je obrovský. Takže se vás snažím prostě upozornit na to, že to bude mít spoustu souvislostí, že to bude chtít opravdu velmi, velmi cílenou debatu a že nakonec to skutečné řešení je podpora obcí. A tady těmi dobrými praxemi se musíme inspirovat, to je nakonec to nejhlavnější.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážené kolegyně a kolegové, před třiceti lety se tady změnilo politické uskupení. To nové uskupení se snaží, aby bylo spravedlivější, snaží se mít větší sociální zabezpečení obyvatel, ale asi jsme nedorostli tak daleko, aby to všichni chápali stejně. My jsme si vychovali lidi, kteří nechtějí pracovat, kteří chtějí prostě využívat dávky.
Prosím, paní poslankyně.
Jak tedy nejlépe reagovat na tento zastydlý třídní boj? Ale dosti spekulací. Drtivá většina těchto hrobů byla totiž už v prvních letech sovětské vlády zničena, částečně se dochovaly pouze hroby v oblasti Mořského hřbitova ve Vladivostoku a pomník na hřbitově v Krasnojarsku. Právě hřbitov ve Vladivostoku se stal jakýmsi prvním pilotním projektem, do kterého Ministerstvo obrany České republiky vložilo nemalé finanční prostředky. Následná kontrola provedených prací však zjistila, že betonové oplocení a schodišť opět nejsou kvalitně opraveny. Tady můžete vidět, jak se ruská strana o tento hrob stará. Jako poslední byly v polovině roku 2017 obnoveny válečné hroby v Bugulmě a v Miassech. Již připravené pomníky nebyly na schválených místech instalovány a plánované pietní akty se staly cílem protičeských provokací a nenávistných útoků. Tady máte oficiální fotografii, kdy zde byla česká vojenská delegace a jak ten stav toho patníku, nikoliv pomníku, vypadal - včetně toho nápisu. Kompletní základy pro pomník česká strana budovala dvakrát, v roce 2018 se hledalo již třetí místo. Ruská strana tehdy argumentovala tím, že nemůže regionům z Moskvy nařizovat, co mají či nemají dělat. Když zástupci Ministerstva obrany upozorňovali na fakt, že jde o porušování dohody, a ruské straně došly argumenty, proč se není možné v Samaře i jinde pohnout z místa, vystoupila s tvrzením, že se radnice Prahy 6 údajně chystá zbourat pomník maršála Koněva v Praze-Bubenči. Česká delegace podobně jako ruská strana argumentovala, že Ministerstvo obrany České republiky nemůže cokoliv nařizovat místní samosprávě, speciálně v oblasti nakládání se svým majetkem, v tomto případě Koněvovým pomníkem. Zástupci ruské strany však bez ohledu na toto upozornění poznamenali, že pokud se cokoliv s pomníkem stane, ovlivní to další obnovu českých válečných hrobů na území Ruské federace.
Já děkuji za možnost zde ve třetím čtení vystoupit. Paní vicepremiérka zmiňovala ve svém úvodním slově několikrát moje jméno jako předkladatele toho původního pozměňovacího návrhu. Nicméně já bych chtěl zdůraznit především to, že tento můj pozměňovací návrh byl přijat poslanci výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, myslím, že tehdy přímo jednomyslně, a chtěl bych vám, milé kolegyně a milí kolegové, z výboru, za toto poděkovat, že se to stalo návrhem, který získal podporu napříč politickými stranami zastoupenými v Poslanecké sněmovně. Já bych chtěl krátce zdůvodnit ještě jednou, proč jsem tento pozměňovací návrh předkládal a nakonec tuto podporu získal. Údaje o náboženské víře se vlastně ve sčítáních lidu uváděly od samého začátku těchto sčítání. Mimochodem v Česku máme velmi unikátní řadu sčítání od roku 1869, kdy byl proveden první cenzus, který můžeme označit z pohledu statistického za první moderní cenzus. Chci zdůraznit ten fakt, že tento údaj vypovídá především o historických proměnách naší společnosti, o sociologických trendech, které tu jsou, ze kterých se pak dají odvozovat další, i prognostické údaje, které se týkají naší země.
A nyní požádám předsedu Českého statistického úřadu Marka Rojíčka o vystoupení. Eviduji přihlášku pana poslance Stanislava Juránka. Děkuji panu předsedovi Českého statistického úřadu Marku Rojíčkovi.
Já jenom mohu potvrdit to, co tady zaznělo od prvního předkladatele kolegy Baxy, tak mohu říci, že nastala shoda v této věci. A nastala i shoda v tom, který pozměňovací návrh máme podpořit. Ten důvod je takový, že mezi těmito dvěma návrhy je velmi malý rozdíl, a ten hlavní spočívá v tom, že v jednom případě bychom hlasovali o náboženské víře a ve druhém případě o náboženském vyznání. My jsme tady tuto záležitost zvážili právě na našem výboru a dohodli jsme se v této věci na tom, že vyznání je aktivní způsob projevení víry, a proto je tedy víra jako taková náboženská víra obecnější, a proto podporujeme, a podpořili jsme to ve velké většině.
Mimo jiné i já jako primátor Plzně velice často výstupy statistického úřadu používám v podkladech pro své rozhodování. Předpokládám, že v naší zemi se tak děje na úrovni vlády a dalších institucí. A ještě jednou veliký dík za vaši práci.
Děkuji vám.
Většinou je to spojeno s nějakými misiemi, s dlouhodobou sociální prací. Protože na jedné straně si také musíte uvědomit, jak to dopadne. Pokud snížíte dávky, tak taky to sáhne na ty, kteří je mají dostat oprávněně. Jak je budete rozlišovat? To znamená, určitě je to velký problém. Mně se to taky nelíbí. Já jsem měl takové sousedy. To znamená, s těmi lidmi pracovat, jsou to taky lidi. Ale také se s nimi musí pracovat.
Děkuji. Ano a pak je na řadě paní poslankyně Aulická, pokud nevzplane nová bitva faktických poznámek.
Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že ta debata ukazuje, že ta skutečnost a ta realita skutečně není černobílá. Já potvrzuji to, co řekla paní poslankyně Fialová, a myslím si, že to je ten nejlepší postup. Aby bylo normální chodit do školy, normální pracovat, neubližoval těm, kteří si to nezaslouží, ale zároveň napravil ty pocity nespravedlnosti, které mnozí z nás zažívají. A ta problematika není černobílá. Není jednoduchá. Já jsem za dva roky ministrování objela desítky vyloučených lokalit. Skutečně je to velmi složité a myslím si, že obce si zaslouží nástroj, jak se z té beznadějné situace dostat. Ale zároveň musíme pomoci těm, kteří se narodili také do této beznadějné situace. Takže pojďme prosím společnými silami, za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, využít tento nosič.
Děkuji, pane předsedající.

Před rokem 1989 byla povinnost pracovat.

Všichni víme, jaké tam máme problémy. Vidím tady další. Není to opravdu černobílé. Jsme rádi, že se umí podepsat. Často ani toto nezvládnou.

Ale těchto lidí, těchto rodin jsou tisíce.